Děkuji, pokračujte.
Já jsem ráda, že nám tady pan kolega Zlatuška připomněl, kde pracoval nebo kde pracuje. Zmiňoval tady pana předsedu Fialu, který na rozdíl od pana Zlatušky má kinderstube a je vidět, že to je akademik.
Prosím, máte slovo.
Možná bych chtěl zareagovat na pana kolegu Štětinu, samozřejmě vaším prostřednictvím, pane předsedající. A podle mě to dělá dobře, já to nezpochybňuji. A samozřejmě to je živná půda pro různé policisty a státní zástupce.
Děkuji panu poslanci Adamcovi za dodržení času. Prosím, předseda kontrolního výboru pan poslanec Koníček. Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem to tady říkal v té původní své první faktické připomínce, že NKÚ už na obce chodí.
Pan ministr Dienstbier má zájem. Pan zpravodaj bude mít také zájem o závěrečné slovo? Tak prosím, pane ministře, máte závěrečné slovo.
Pokusím se vyjádřit k těm tématům, která tady byla v souvislosti s předloženým návrhem nadnesena. Začátkem bych zkonstatoval, že především úvodní část debaty byla poměrně věcná. Zaznívaly tady legitimní názory, s kterými z většiny nesouhlasím, ale říkám, byly to legitimní postoje. Problém trošku v tom je, že asi měly zaznít dříve při projednávání změny Ústavy, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Vláda pouze předložením tohoto návrhu zákona respektuje vůli Poslanecké sněmovny a novelou zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu provádí to, co už ve změně Ústavy bylo vámi zde ústavní většinou rozhodnuto. Tady bych zdůraznil, že vláda měla naprosto minimální prostor při legislativních pracích zvažovat rozsah kontrolních pravomocí NKÚ, protože ty jsou jasně vymezeny právě tou ústavní změnou. Jak jsem říkal, respektujeme pouze vůli Poslanecké sněmovny. Obecnější výhrada, že nebyla provedena RIA, tedy hodnocení dopadů regulace. Jak už tady také zaznělo, podle legislativních pravidel se ke změnám Ústavy RIA zásadně neprovádí. Nyní k rozsahu těch kontrolních pravomocí. Snažili jsme se maximálně vyjít vstříc zejména v tom smyslu, aby na rozdíl od té státní úrovně, tak jak to je doposud a má to být i nadále, kde se kontroluje hospodárnost, účelnost a efektivnost, tak aby byl odkaz právě na ty zákony, které upravují činnost územní samosprávy. Tedy především na obecní, krajské zřízení a zákon o hlavním městě Praze. Tady se nijak rozsah povinností samosprávy nemění.
Takže já to pak ještě jednou budu načítat.
Ano, přesně tak. Já tohle všechno eviduji. Prosím, máte slovo.
Chce se mně říct: A teď o Budulínkovi. Pane ministře, prosím, až budete nás komunální politiky napříč politickým spektrem, kteří v této Sněmovně sedíme, chtít přesvědčit o tom, že máme hlasovat pro zákon, který předkládáte, prosím, dejte nám aspoň trochu vědět, že o tom máte alespoň tuchu, jak to na těch obcích a městech probíhá. Svým vystoupením jste mě osobně přesvědčil, že o tom tuchu vůbec nemáte.
Děkuji.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já vystupuji proto, že mám pocit, že dlužím Sněmovně jedno vysvětlení. Mám za to, že Sněmovna si tuto informaci zaslouží.
Prosím, máte slovo.
Pokládám to vždycky za dost nefér vůči těm poslancům, kteří to přednostní právo nemají. Na řadu věcí tady odpověď nezazněla žádná. Zdůvodnění, proč nebyla provedena RIA, je zdůvodnění tak neuvěřitelným kruhem, že se až musím smát. K ústavním změnám se RIA nedělá, a to, co je tady, je definováno ústavní změnou, takže RIA vůbec dělat nemusíme. No to mi připadá opravdu jako velmi úsměvné. Je to jenom snaha říct vím, že by to mohlo vyvolat problém, protože to regulatorní je velmi výrazně, no tak se tomu vyhnu tím, že si to sám odpustím. To je první poznámka, která mi přijde. Za druhé, žádnou ústavní změnou nic definováno není. To se týká i pana zpravodaje, i pana ministra, oba dva jsou právníci, dobře to vědí. Ústavní změna je, až ji schválí Senát. Ústavu v této zemi schvaluje Poslanecká sněmovna a Senát. Poslanecká sněmovna tady vyjádřila nějakou vůli, Senát vyjadřuje zcela odlišnou vůli dokonce, neprojednává tuto novelu. Přesně s tím, co tady neustále říkáme. Je třeba nejprve dát dohromady obecnou představu toho, jak vypadají kontroly ve veřejné správě, a pak teprve jsme ochotni schválit novelu Ústavy. Je tady nějaké vyjádření většinové vůle Poslanecké sněmovny. Toto vyjádření většinové vůle Poslanecké sněmovny se projevilo také toho 9. 4. v usnesení 708, které uložilo vládě, aby vyjasnila toto usnesení. No tak to mám pocit, že si ze mě opravdu dělá legraci. To si neumím jinak vysvětlit. Jestli pan ministr netuší, co se v té Sněmovně projednává, pak ať není ministrem. Pak je zcela zbytečné, aby byl ministrem. Já vím, že nemáte v gesci, ale vystupujete za vládu jako celek. Vláda jako celek tento úkol dostala. Ale to už jsou věci, které asi budeme řešit v dalších čteních.
Proti? Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Není tomu tak.
Když je někdo úspěšný, je potřeba ho zašlapat a zničit! Takže zkrátka a dobře, Náchod je velmi kontrolovaným městem.
Děkuji panu poslanci Birkemu. Pan poslanec Václav Horáček s faktickou poznámkou.
Já bych chtěl vaším prostřednictvím odpovědět kolegovi Hovorkovi. Protože jestliže se koukneme do zákona o obcích, tak kromě kontrolního výboru je tam ještě finanční výbor. A ten má na starosti právě ty finanční věci. Já se přikláním k názoru kolegy Petrů, že dokud nebude systém kontrol, tak zlatý oči, které to viděly, že bude jedna kontrola. To je úplný nesmysl, který je tady dáván jako berná mince. Nevládní neziskové organizace.
Nyní tedy pan poslanec Herbert Pavera také s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Svoboda také k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. Je to věc rozhodnutí samosprávy. Takže nezasahujme příliš do samorozhodovacích pravomocí zastupitelstva obcí a měst.
Kolega Fichtner zrušil svoji přihlášku k faktické poznámce, což by mohla být poslední faktická poznámka v této sérii. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jenom na margo toho, co říkal kolega Birke. A na samosprávě bude velmi zajímavý. Vy promiskuitně používáte slovo kriminalizován nebo odsouzen. To jsou dvě velmi rozdílné věci. Ten pojem je naprosto jasný. A to je kriminalizace v tom pravém osobním slova smyslu.
Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že kontroly jako takové jsou potřebné a že Nejvyšší kontrolní úřad je dělá dobře.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi.
Ty rady bych tady zrušil. Ta zastupitelstva bych taky zrušil. Prosím vás, přemýšlejme trochu hlavou a pokusme se zachovat to, co v České republice máme, to znamená samostatnou sebevědomou veřejnou správu, která je volena občany jednotlivých měst.
Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochová.
Nevím, jak to, co tady pan kolega Hovorka řekl, souvisí se samosprávami měst a obcí. Existuje tady Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který přezkoumává veřejné zakázky. Jakým způsobem by se přistupovalo k těmto deliktům Nejvyššího kontrolního úřadu?
Každopádně teď prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům a také ke způsobu volby.
Takže já otevírám rozpravu. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Takže pokud nebyla žádná rozprava ani jiný návrh, tak konstatuji, že byl přijat návrh volební komise.
Hlasování končím.
Je to stálá komise. Vyhlašuji lhůtu na doručení návrhu na volbu předsedy této komise na pondělí 19. října na 13. hodinu.
Nejde přece o to, tímto zákonem zřídit nějakou šikanu nad hospodařením krajů, obcí a měst a jejich příspěvkových organizací. Nejde o to, jestli ten Nejvyšší kontrolní úřad na tuto agendu přijme 10, 20 nebo 30 lidí. Nejde o to, aby byla zkontrolována každá obec v naší republice. Vzhledem k tom, jak v kontrolním výboru projednáváme závěry NKÚ, chci říci, že NKÚ je úřad, který je plně kompetentní, a jeho nálezy přispívají k tomu, aby se zlepšilo hospodaření státu i hospodaření organizací. Vláda se zabývá nálezy NKÚ a vláda také nařizuje nápravná opatření, která musejí například fakultní nemocnice nebo státní organizace, případně ministerstva učinit k tomu, aby nedocházelo k pochybením, která byla nalezena v nálezech Nejvyššího kontrolního úřadu. Pokud by takto fungoval například i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak si myslím, že bychom mohli být jako republika dále v prosazování práva v naší republice. Pan kolega Vilímec prostřednictvím pana předsedajícího tady zmiňoval, že přece obce jsou již dnes dostatečně kontrolovány vlastními kontrolními výbory. Já bych rád odkázal prostřednictvím pana předsedajícího, aby si pan kolega nastudoval právní úpravu o obcích a podíval se, jaké to vlastně že kompetence má kontrolní výbor obce nebo kontrolní výbor kraje. Nemůžete se podívat na hospodaření právnických osob, na smlouvy, které uzavírá rada, a podobně. A to je, prosím vás, velmi vážná věc. To je naprosto tristní. Prosím vás, zalovte ve své paměti a vzpomeňte si, co jste slibovali občanům v roce 2013 před volbami. Nejde o šikanu obcí. Jde o možnost kontrolovat řádně.
Děkuji, pane předsedající. To není pravda. Sice v zákoně o obcích se píše, určité věci, které náležejí kontrolnímu výboru, ale zastupitelstvo obce má právo dát do náplně činnosti kontrolního výboru další činnosti. A určitě kontrola hospodaření obce tam bývá také, kontrolují, jak probíhá výběrové řízení, kontrolují, jak se zachází s majetkem obce, a tak dále. Takže to, co tady říkal pan kolega Hovorka, neříkal úplně správně a na to bych chtěl upozornit.
A nyní pan poslanec Marek Benda.
Ale udělejte v tom prosím nějaký systém. To je přesně úkol přece vlády. To je úkol vyhodnocení RIA, aby takovouto úvahu udělala a předložila nám nějaké komplexní řešení. Na toto se vláda upřímně řečeno úplně vykašlala. Každý si dělá, co chce. Říká se, že bude jednotný audit. Nevím, jestli jste někdo někdy mluvil se starostou, který má osm kontrol za jedno pololetí. Když se nám zachce, tak zjistíme, že měl být proveden posudek nebo neměl být proveden posudek, že bylo prodáno nad cenou nebo pod cenou. Mně nevadí tato novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ale vadí mi, že není spojena s dalšími předpisy, které umožňují kontrolovat samosprávy. Není vyřešen ten zákon. A buďme si jisti tím, že jestli tohle pošleme do Senátu, tak žádnou novelu Ústavy o Nejvyšším kontrolním úřadu a rozšíření jeho pravomocí mít nebudeme. Já nevím, jestli někdo sleduje ten Senát. No já předpokládám, že za takové situace asi poměrně těžko. A že by to bylo na nějaké poměrně pečlivé vyjednávání. Ale nic takového se neděje a jenom si tady odškrtává, jeden ministr si odškrtává splněný bod programového prohlášení, předložil jsem novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě. Já mám splněno, za zbytek může Sněmovna nebo Senát, což budou ti zločinci, kteří to zamítnou. Pokládám to za velmi nerozumné řešení ze strany vlády, za naprosto čirý alibismus, a výsledek bude takový, že nebudeme mít vůbec nic. Já doporučuji, abychom ten návrh zákona, tak jak bylo řečeno, vrátili. Pak si myslím, že dává smysl, abychom takový návrh zákona projednávali, a pak se také budeme bavit o tom, jestli je to jenom zákonnost, nebo právě i ona účelnost, což je strašně problematický pojem, a vůbec nedokážu pochopit, jak si nějaký úředník z Prahy myslí, že by mohl posuzovat, jestli v obci Horní Dolní bylo účelnější opravit koupaliště, nebo dát fotbalistům, nebo dát hasičům.
Na toto téma zde ještě dál pohovořím. Jenom na úvod říkám, že jak jsem si všimla v podkladech tohoto zákona, tak je organizačním výborem přikázán kontrolnímu výboru. Bylo to na základě doporučení výboru pro veřejnou správu a paní předsedkyně zde tehdy doporučila usnesení pro naši Sněmovnu. Termín byl, opakuji, do konce pololetí tohoto roku. Tvrdím, že obce jsou i v současné době kontrolovány dostatečně, ale co možná zde ještě nebylo řečeno, na rozdíl od státu mají obce dobré hospodářské výsledky i bez kontroly NKÚ. Druhým rokem po sobě se dokonce snížil jejich dluh. Dobře, kdyby zde byl nastaven jednotný systém, což je v důvodové zprávě tak označeno, že je to model jednotného auditu nakládání s veřejnými prostředky, s tím bych souhlasila. Ovšem za podmínek, že bude odstraněna ta duplicita. Pak jsem si ještě pročítala v důvodové zprávě, který rok budou které obce kontrolovány. Jedna kontrola, jedno razítko a může to být Nejvyšším kontrolním úřadem. Tímto vám děkuji moc za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Fischerové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Chvojka.
Určitě nepřekvapí to, co řeknu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Debata vyplývá z toho, že zástupci územní samosprávy, tedy obcí a krajů, mají výhradu k té samotné ústavní změně. Nesouhlasí s rozšířením pravomoci NKÚ, ale s tím my u tohoto zákona nic nenaděláme, protože jak už jsem několikrát říkal, my pouze respektujeme schválenou ústavní změnu zde v Poslanecké sněmovně. Další dotaz, který tady zazněl, jestli se kontrolní pravomoc vztahuje na neziskové organizace. Co se týče připomínky pana poslance Bendla, tzv. povinnosti přijmout usnesení nebo zaujmout stanovisko, jak píše zákon, v zastupitelstvu. Já bych řekl, že tady je v podstatě analogie s tím, jak se postupuje i nyní u kontrolních závěrů. I ze své zkušenosti jako člen vlády vím, že my tyto závěry projednáváme. Může se to stát úplně stejně. Je to skutečně na ní. Je to spíše pro ni výhoda, že takovéto zjištění dostává. A já bych tady zdůraznil, že pro samosprávy si myslím, že NKÚ je ten nejpříhodnější kontrolní orgán právě proto, že v největší míře naplňuje podmínku nezávislosti, to znamená, mělo by tam nejméně hrozit, že tam bude nějaké politické zadání u této kontroly.
Pane ministře, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale hluk ve sněmovně je opravdu veliký. Omlouvám se, prostě počkáme do té doby, než se sněmovna úplně utiší.
Tak nevím, jestli se dočkáme. Nově byl Ministerstvem financí předložen pod novým názvem, a to zákon o řízení a kontrole. Tento zákon počítá jednak s přenesením řízení a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně z orgánů Finanční správy na poskytovatele dotací. Přemýšlím, jestli jsem už zareagoval na všechny otázky, které tady zazněly. Já myslím, že by to asi pro tuto chvíli takto stačilo. Jenom bych znovu zdůraznil, že vláda předložením tohoto návrhu zákona respektuje vůli Poslanecké sněmovny, která už rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ rozhodla tím, že schválila novelu Ústavy s tím, že samozřejmě není jasné, jak se k té věci postaví Senát a zdali poté, co tam případně tento zákon doputuje, schválí jak novelu Ústavy, tak i novelu tohoto prováděcího zákona.
Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Končím prvé čtení tohoto zákona. Nyní mi dovolte, abych načetla omluvy. Upozorňuji ještě jednou, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Za ochotu Sněmovny projednat tento zákon v tomto režimu velmi děkuji. Správa Národního parku České Švýcarsko byla v roce 1999 zákonem zřízena jako rozpočtová organizace a správní úřad. Všechny ostatní správy národních parků mají odlišnou formu, jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem životního prostředí. Doposud byl do režimu státní služby převeden ředitel správy a sedm vedoucích pracovníků.